Pane poslanče, máte slovo.
Tato by se z pochopitelných důvodů stala samozřejmě prvním cílem při eventuálním ruském bombardování.
Pane premiére, máte slovo.
Na to naše legislativa pamatuje a nic takového není možné.
Následuje interpelace paní poslankyně Ivety Štefanové, připravit se může paní poslankyně Margita Balaštíková.
Vážený pane ministře, v České republice se dlouhodobě snižuje dostupnost primární pediatrické péče s tím, jak stárne a početně se zmenšuje populace praktických lékařů pro děti a dorost. Toto je již mnohokrát zmíněný fakt a potřebuje nejlépe systémové dlouhodobé řešení. V televizní debatě jste uvedl, že v rámci tohoto řešení byste chtěl do ambulantní sféry více zapojit lékaře z nemocničních oddělení. Toto řešení mi připadá jako jedno z možných v této situaci, pokud se tedy budeme bavit o nemocničních pediatrech. Vy jste ale uvedl, že do této akce byste chtěl zapojit i dětské specialisty, jako jsou třeba dětští onkologové. A jednal už jste s odbornými společnostmi a s těmi lékaři, kterých by se to případně týkalo?
Děkuji za vaši interpelaci, obdržíte odpověď písemně do 30 dnů. A co se týče interpelace následující, paní poslankyni Margitu Balaštíkovou nevidím v sále, čili interpelace propadá. Nyní vystoupí pan poslanec Vladimír Zlínský se svou interpelací. Prosím, pane poslanče.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře - bohužel tedy tady pan ministr není přítomen - dneska se opět budu věnovat dezinformacím, to je moje oblíbené téma. Při posledních interpelacích jste popřel, že by vaše ministerstvo připravovalo zákon o dezinformacích, ale já mám informace, že na tomto zákoně pracuje Ministerstvo vnitra. Mohl byste tento rozpor uvést na pravou míru? Jistě jako vláda koordinujete v této - stejně jako v jiných věcech - svůj postup. Budu citovat definici z Wikipedie, aby bylo jasno: "Operace pod falešnou vlajkou je tajná operace vedená vládou, korporací nebo jinou organizací, která je navržena, aby se jevila tak, že je provedena někým jiným. Operace pod falešnou vlajkou nejsou omezeny na vojenskou konfrontaci a mohou probíhat v civilním sektoru i v období míru, například při činnosti zpravodajských služeb." Vycházím z předchozích vyjádření pana premiéra o tom, že svoboda slova je pro tuto vládu samozřejmou součástí současného demokratického zřízení u nás. Z mého pohledu by tyto aktivity nebo jejich krytí mohly vést k domněnce, že by se mohlo jednat o vážný protiústavní přečin. Děkuji za odpověď.
A nyní tedy můžeme odmazat následující interpelaci pana poslance Nachera, který je omluven. Paní poslankyně Iveta Štefanová je nyní na řadě, připravit se může pan poslanec Karel Rais. Prosím, ujměte se slova. Děkuji za vaši interpelaci. Obdržíte odpověď do 30 dnů písemně, pan ministr je řádně omluven. Také není v sále přítomen, interpelace propadá. Dále pan poslanec Martin Kolovratník není přítomen v sále, paní poslankyně Margita Balaštíková taktéž není v sále přítomna a dostáváme se k interpelaci paní poslankyně Vladimíry Lesenské, která tuto přeskakuje. Pan poslanec Karel Rais není v sále přítomen, interpelace propadá. A nyní se dostáváme k interpelaci paní poslankyně Vladimíry Lesenské na zde přítomného pana ministra práce a sociálních věcí. Prosím, ujměte se slova.
Právě důsledky pracovních úrazů a nemocí z povolání mají velmi citlivý dopad do celkové sociální situace jednotlivců a jejich rodin, a navíc, pokud už se nějaký problém stane, tak jsou velmi vysoké náklady a sociálně ekonomické ztráty.
Vážené kolegyně, vážení kolegové v levé části, prosím, abyste své rozhovory přesunuli do předsálí. To platí samozřejmě... ale vidím, že v pravé části, momentálně až na jednu výjimku, žádné hovory neprobíhají. Kolegové, prosím.
Ústava říká, že náměstek. Já to vezmu z oboru, kterému rozumím. Ale prosím vás, většina práce na ministerstvech je v souladu se zákonem, je čistě odborná, úředníci se musí řídit ne politickou vůlí, ale zákonem. Navíc judikatura v takových věcech je nepřeberná. Prosím vás, i já jsem pracovala jako úředník s judikaturou. Nicméně přece jenom připomenu, co je v návrhu zákona. Principiálně by to mělo být podle mého názoru podobné. Já se ještě během rozpravy samozřejmě vyjádřím jako zpravodaj s přednostním právem.
Já jsem k tomu trochu nedůvěřivá, že by v roce 2014 se po nás něco chtělo a po pár letech se to už zase nechtělo, nechce se mi tomu opravdu vůbec věřit. Ale chápu, že asi vycházíte z toho, co řekl státní tajemník, ale zda by to mohlo být nějakým způsobem potvrzené ještě někým. Takže to je první věc. Říkalo se: Politický náměstek rovná se trafika, protože politický náměstek zastupuje ministra, ale nikoho neřídí. On tam je uveden, že je to možné, ale nemůže nikoho řídit. V rámci odměňování ředitelů sekce, kteří jsou odborní, bude rozhodovat státní tajemník. Já si to systémově vůbec nedokážu představit, jakým způsobem to bude fungovat.
Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, milé kolegyně, milí kolegové, jednak děkuji paní poslankyni, že má starost o studenty středních škol. Byly tady roky diskuse o tom, jestli povinná maturita z matematiky ano, ne, jestli slohová práce má vypadat tak, či onak. Budu velmi rád, když i vaše politická strana přijde s návrhem, jak má podle vás vypadat maturitní zkouška. V tuto chvíli jako ministr nevím, a chtěl bych to vědět od těchto profesních organizací, zda profesní maturita má pro ně nějaký benefit jako pro zaměstnavatele, jaký je rozdíl mezi výučním listem a profesní maturitou. My počítáme s maturitou jako s jakýmsi středoškolským minimem, které můžete dělat opakovaně. Povedeme teď širokou diskusi. Mojí maximální snahou je právě stabilita maturity v příštích letech, protože to není o jedné vládě, o jednom ministrovi. Tak prosím a vyzývám k tomu, pojďme se politicky shodnout na tom, jak mají vypadat maturity v příštích deseti letech. Ono těch možností zas tolik není, aby to mělo hlavu, patu.
Tak jestli ta možnost bude, nebo nebude. A jinak jste mně odpověděl na to, co jsem se chtěla zeptat, že vlastně opravdu to bude až pro nové studenty.
Já se pravidelně potkávám s různými asociacemi od Asociace ředitelů mateřských škol až po Konferenci rektorů, z které zrovna přicházím sem na interpelace, a všechny tyto organizace včetně třeba Unie středoškolských studentů, všichni budou mít možnost se k tomu vyjádřit. Buď zvolíme dvě úrovně maturity, nebo zvolíme jakési středoškolské minimum. O jiné možnost nevím, rád - pokud někdo z vás ví o jiné možnosti - rád to od něj zjistím.
Prosím, paní poslankyně, předneste ústní interpelaci na pana ministra financí Zbyňka Stanjuru. Po vás se připraví pan poslanec Igor Hendrych.
Děkuji za slovo. Toto čtyřměsíční snížení daně, které nejen já, ale i drtivá většina obyvatel považuje za nedostatečné, je vládní reakcí na zvýšení cen pohonných hmot, které podle analytiků způsobily hlavně inflační tlaky a invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Po dlouhé době tak nezačínaly ceny na tamních stojanech dvojkou. To znamená, že některé čerpací stanice v Německu měly levnější pohonné hmoty než řada pump v České republice. Evropští spotřebitelé se pravděpodobně budou muset a musí připravit na další růst cen. Důvodem je plánovaný evropský zákaz na dovoz ruské ropy a postupné uvolňování striktních protipandemických opatřeních v Číně. Ekonomové očekávají citelný nárůst globální poptávky po ropě, který se v souvislosti s evropskými restrikcemi vůči Rusku promítne do cen pohonných hmot. A moje dvě otázky. První: Jak probíhají kontroly marží prodejců pohonných hmot, abychom, jak jste říkal, měli jistotu, že snížení spotřební daně se plně promítne do celkových cen? Tak by mě zajímalo, co máte v zásobě dalšího.
Děkuji za dodržení času a nyní má slovo pan ministr financí.
Děkuji za slovo. Němci jsou na stejné minimální hranici u nafty jako Česká republika, ale do 31. května měli vyšší zdanění než Česká republika. V této chvíli je stejné zdanění v Německu i v České republice.
Zajímalo by mě tedy, v jaké fázi jsou tato jednání o nákupu levnější elektřiny a kdy se předpokládá, že dojde k dohodě? Zároveň bych chtěl vědět, jak vláda konkrétně plánuje tuto levnější elektřinu využít, komu ji bude prodávat, kdo na ni dosáhne a jakým způsobem? Dovoluji si tedy za všechny občany, kteří nám denně píší, apelovat na to, aby vláda tuto nabídku co nejrychleji prodiskutovala a co nejdříve přijala. Velmi by tak pomohla českým domácnostem, což je v současné době nejdiskutovanější otázka v rodinných rozpočtech našich občanů.
Děkuji, pane poslanče, za přednesení vaší interpelace, a nyní požádám předsedu vlády o odpověď na tuto interpelaci.
Já jsem tu některé ty kroky zmínil. To legislativní opatření nám pomůže tento cíl realizovat.
Děkuji, pane premiére, za dodržení času a za odpověď. Zeptám se pana poslance... chce dát doplňující otázku. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Nicméně bych se vás ještě zeptal, co jsem nestačil ohledně plánu vlády v souvislosti s rostoucí cenou elektřiny a jejím dopadem i na české podnikatele. Zástupci podnikatelů před několika týdny ve společném dopisu vás jako vládu vyzvali, abyste ceny energií zastropovali. Děkuji za vaši odpověď i za tyto české podnikatele.
Pane premiére, máte slovo.
Já jsem hodně mluvil o pomoci rodinám, domácnostem, soukromým odběratelům. Samozřejmě že pomoc firmám je také důležitá, my ji neopomíjíme. Česká republika získala - a to je taky výsledek nějaké aktivity - notifikaci těchto programů Evropské komise a celkem by firmy v rámci těchto kompenzací od státu mohly inkasovat až 800 milionů korun. To jsou konkrétní kroky, na kterých pracujeme.
Děkuji. S další interpelací vystoupí paní Karla Maříková. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Ještě doplníme další omluvy. Nyní jsme se vypořádali s omluvami. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku Zákony první čtení. Připomínám, že v 10 hodin máme pevně zařazený bod 2, sněmovní tisk 225 - novela energetického zákona, zkrácené jednání. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Ve 14.30 se budeme věnovat bodu 143, což jsou ústní interpelace. A nyní se ptám, zda má někdo zájem vystoupit ke změně schváleného pořadu 25. schůze? Prosím, pan předseda Výborný. Máte slovo.
Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů si dovolím navrhnout tyto dvě drobné změny. Za bod, který už je načten napevno jako první bod dnešního jednání, to je bod 136 - stanovení výše odměn členům kontrolní rady TAČRu, sněmovní dokument 785, načíst jako druhý bod, pokračovat v rozpravě nad bodem 77, sněmovní tisk 215 - novela služebního zákona. Tam byla přerušena rozprava v rámci prvního čtení, tak pokračovat v tom jako druhý bod. Pro poslance jenom připomínám, v případě, že bychom uzavřeli první čtení služebního zákona před 11. hodinou, budeme pokračovat v bloku prvních čtení.
A zase, co způsobuje inflace? Byli to učitelé, byli to zdravotníci, a to z důvodů, které se týkaly covidu nebo toho, že šlo o skupinu vysokoškoláků, která měla nejnižší průměrnou mzdu i ve srovnání s jinými zeměmi a v rámci celé té skupiny vysokoškoláků. Ta částka se v této chvíli pohybuje přes 50 miliard korun. Takže abych to shrnul.
Děkuji, pane premiére, za odpověď a dodržení času. Nyní se zeptám pana poslance, zda chce položit doplňující otázku? Vidím, že ano.
Děkuji za odpověď, pane premiére. Ve svém programovém prohlášení vlády mimo jiné uvádíte - cituji: "Podpoříme náborové motivační programy pro bezpečnostní sbory. Zajistíme sociální jistoty pro nové, stávající a odcházející pracovníky bezpečnostních sborů." Stavy Policie České republiky se ale nedaří naplňovat a nepomáhá ani náborový příspěvek ve výši 150 000 korun, který dostane nastupující policista po půlročním výkonu služby. A zasadíte se vy osobně k jejich zlepšení?
Pane premiére, máte slovo.
Máme samozřejmě v úmyslu i posílení Policie České republiky, máme také v úmyslu navýšení počtu příslušníků Armády České republiky, to jsou všechno úkoly, které jsou před námi.
Děkuji, pane premiére, za odpověď. S další interpelací vystoupí pan poslanec Martin Kukla a připraví se pan poslanec Oldřich Černý. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Minule mi tady vysvětloval, co to je Deštník proti drahotě. Já vám řeknu pár konkrétních čísel. No, ale ty mladé rodiny, střední třída, samozřejmě mají bydlení a všichni mají hypotéky. A když se podíváme na úrokové sazby, tak si všichni vzpomeňme, že byly kolem 2 %, a fixace nám pomalu dobíhají a Česká národní banka samozřejmě úrokové sazby zvyšuje.
Děkuji mnohokrát za přednesení interpelace a nyní bych požádala předsedu vlády Petra Fialu o odpověď na tuto interpelaci.
To je první otázka.
Děkuji za vaši interpelaci, paní poslankyně. Přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Romany Fischerové, připraví se dále pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Mám ve svém okolí konkrétní příklad drtivého dopadu vzrůstajících cen plynu na české podnikatele. Můj známý vlastní ruční sklárnu ve Zlínském kraji. U nás i ve světě má tato sklárna velmi prestižní postavení. Každý kousek výrobku z této sklárny je uměleckým dílem našich výrobků sklářů mistrů a teď vidíme, že zvyšování cen plynu, se kterým současná vláda nedostatečně nebojuje, může ohrozit celou její existenci. Tuto sklárnu drtivě zasáhlo dramatické zvýšení cen plynu, který je nezbytný pro jejich výrobu. Nákladově to je o 22 milionů korun víc oproti loňskému roku.
A nyní pan poslanec Roman Kubíček, připraví se paní poslankyně Iveta Štefanová. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, mám na vás několik dotazů. Vím, že proběhl kontrolní den.
Samozřejmě přesně takto obdržíte odpověď. A nyní prosím paní poslankyni Ivetu Štefanovou, připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner.
A pokud se jedná o uprchlíky s maďarským občanstvím, jak bude vláda dále postupovat v řešení tohoto problému?
Děkuji za interpelaci. Nyní pan poslanec Zdeněk Kettner, připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, ujměte se slova.
Můj dotaz se týká takzvané institucionalizace podpůrných pedagogických pozic, což samozřejmě rozhodně podpořím. Proč tedy ten tříletý odklad - jestli by to nešlo nějakým způsobem uspíšit? Druhá věc, z návrhu vyplývá, že celkový počet školních psychologů a speciálních pedagogů by se měl zdvojnásobit.
Nyní s odpovědí pan ministr Petr Gazdík, prosím.
V tomto týdnu to byly právě střední školy, tedy i střední odborné učiliště, o kterém jste mluvil.
Pak je tam cena rafinerií. To ovšem těžko můžeme kontrolovat, ceny například rafinerie Slovnaft, která leží v Bratislavě. A všichni ví, že budeme důsledně trvat, aby se to plně promítlo do koncových cen. Na všech ne, oni argumentují tím, a ten argument je vlastně relevantní, že to se platí v okamžiku, kdy se to uvolňuje z celních skladů, že ten benzin či nafta byly uvolněny před 21. květnem.
Děkuji, pane ministře, a vnímám zájem o doplňující otázku, je tomu tak?
To je samozřejmě možné. Teď nemyslím všichni přítomní, ale myslím, že většinově všechny kluby tento návrh podpořily, a bylo to ve Sněmovně i v Senátu. Proto o tom přemýšlíme a je možné, že to opatření se stane nakonec trvalým, pokud to schválí Sněmovna a Senát.
A tímto můžeme přistoupit k další interpelaci pana poslance Igora Hendrycha a připravit se může paní poslankyně Margita Balaštíková.
Momentálně mě zajímá průběžná informace.
Opět připomínám, končíme dnes v 18 hodin. Děkuji za vaši interpelaci, paní poslankyně. A nyní přistupujeme k interpelaci pana poslance Lubomíra Brože a následovat bude pan poslanec Karel Rais.
Mluvčí vašeho ministerstva ve svém vyjádření potvrdila, že ministerstvo s hnutím spolupracuje a že pozitivně vnímá úsilí, které hnutí vyvíjí. Od té doby jste se však nevyjádřil k tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí svou spolupráci s tímto hnutím ukončilo.
Paní poslankyně, vaše otázka, která se týká dividend ČEZu, je také důležitá. Na podporu občanům, na to, abychom jim pomohli s rostoucími cenami energií, abychom jim kompenzovali tyto ceny. Tady mluvím o 100 miliardách korun. To jsou obrovské miliardové náklady. Tohle všechno, co posíláme občanům, se někde musí vzít. Takže chci vyvrátit to, co se občas ozývá. To je příjem státního rozpočtu, s tím se počítá a ten bude použit na podporu občanů. Ony by mohly přesahovat i 25 miliard korun a pak znova tyto dividendy použijeme v souladu s pravidly opět na podporu českých občanů.
Děkuji, pane premiére. Prosím. Děkuji a bude následovat závěrečná reakce tohoto bloku interpelací.
A k tomu dělá naše vláda celou řadu kroků, abychom zajistili dostatek plynu nejenom pro české domácnosti, ale i pro české firmy, abychom zajistili dostatek ropy a ropných produktů, jako je třeba nafta, nejenom pro občany, ale také pro české firmy. To je také program, který je přímo cílen na malé a střední firmy. Potom jsem tady mluvil o tom, že připravujeme energetický balíček na pomoc firmám, které mají náročný energetický provoz, na kompenzaci nepřímých nákladů na emisní povolenky.
Děkuji.